Děkuji.
Ale z reakce svých kolegů, kolegy Juchelky a kolegy Brabce, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, dovozuji, že se zřejmě ohrazoval proti našim pozměňovacím návrhům a zřejmě je označil za populistické. Já píši, obraťte se na MPSV.
Již při přijímání zákona se předpokládala nezbytnost přijmout v řádu měsíců navazující právní úpravu, která zohlední aktuální vývoj. Hlavní body tohoto návrhu jsou: zkracuje se lhůta pro možnost vyřazení žáka, dětského uprchlíka z Ukrajiny, z evidence školy při jeho vystěhování se z České republiky bez informování školy. Dochází k jistému omezení ředitelů škol, mají přednostně vytvářet smíšené třídy, a teprve pokud to není možné, mohou zřídit homogenní třídu složenou z Ukrajinců. Potom však musí tyto děti zapojovat do smíšené výuky. Rozšiřuje se okruh údajů, které bude Ministerstvo školství sbírat o uprchlících z Ukrajiny, a zakotvuje se možnost jejich předávání Ministerstvu vnitra, policii, Ministerstvu práce a sociálních věcí či úřadu práce. Výjimka z požadavku na znalost českého jazyka u ukrajinských učitelů se prodlužuje. Umožňuje se, aby škola zajišťovala vzdělávání s českým pedagogem společně s pedagogem, který umí ukrajinsky, česky pak pouze v míře potřebné pro dorozumění se s českým pedagogem. Takový pedagog bude napomáhat integraci ukrajinských žáků. Děkuji vám za pozornost a rád bych vás požádal o podporu tohoto návrhu.
Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.
Já vám také děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy rozhodneme hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám obecnou rozpravu a jako první s přednostním právem vystoupí pan poslanec Kettner, který přednese stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Rád bych přednesl stanovisko klubu SPD k projednávané novele. Novela jako celek určitě přináší pozitiva, která nám nečiní problémy. Bohužel tam jsou jisté momenty, které nám problémy dělají. Některé ty odstavce jsou vyloženě z našeho pohledu diskriminační, ignorují svobodnou vůli jak rodičů, tak i dětí. Dále pak dost silným způsobem omezují - i když je řečeno, že to je naopak, že se pravomoce ředitelů rozšiřují, tak za nás naopak ty pravomoce opět budou přísně vymezeny a korigovány a to je za nás jednoznačně omezování pravomoci těch ředitelů. My jako klub předložíme pozměňovací návrhy. Pokud ty pozměňovací návrhy budou přijaty, pro zákon jako takový ruku zvedneme. Pokud pozměňovací návrhy přijaty nebudou, nebudeme moci tento zákon podpořit.
Já vám také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Klíma a poté řádně přihlášení do obecné rozpravy.
Ředitelé tady získávají jasný návod, jak postupovat. Nemůžeme přece chtít po Ministerstvu školství, aby zastávalo jiný názor než ten integrační, který je pedagogicky vlastně úplně nejčistší a nejlepší. Ředitel si i nadále může rozhodnout - to, že chceme, aby prioritně byly ukrajinské děti integrovány do heterogenní třídy než do homogenní, ale jak říkám, když má situaci v daném místě, v dané lokaci jinou, tak se může zařídit podle svého uvážení.
Já vám také děkuji. Přečtu omluvy. Nyní tedy řádně přihlášený do obecné rozpravy vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák a poté pan poslanec Zdeněk Kettner.
Sejdeme se - klub hnutí ANO - v Aktech. Dokončeme to a já ji vezmu po dokončení.
Po přerušení tohoto bodu. Ptám se na zájem o závěrečná slova?
Už opravdu jenom krátce. Pouze bych chtěl v rámci tohoto uklidnit, že my v této chvíli zvládáme kontrolovat i během těch 30 dnů, zda dočasná ochrana má, či nemá být udělena, činíme tak od začátku naší krize. Žádné nebezpečí rozhodně nehrozí. Tento termín vláda dodrží i po dohodě se Senátem. Samozřejmě,. vaše podpora tohoto zákona tomu výrazně pomůže. Děkuji za pozornost.
Děkuju pěkně. Můžeme tedy otevřít podrobnou rozpravu.
Já pouze chci avizovat ta dvě doprovodná usnesení. To první doprovodné usnesení se dotýká toho, čeho jsem avizovala, to znamená finančních prostředků pro kraje a hlavní město Prahu spojené s uprchlickou krizí. A to druhé usnesení se dotýká toho, že vyzýváme pana ministra vnitra, aby si KACPU v Praze převzal, pokud bude zavřené, tak aby ho provozoval on, nebo respektive Ministerstvo vnitra, stát. Děkuju.
A další do podrobné rozpravy se hlásí pan ministr Jurečka.
Byl odůvodněn v obecné rozpravě.
Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Jestli tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím. Končím tedy podrobnou rozpravu.
Pět minut po skončení tohoto vystoupení bude 25. schůze pokračovat, a to projednáváním nového bodu Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace. Ve čtvrtek 16. června zahájíme naše dopolední jednání až v 10 hodin tak, jak je navrženo z grémia, a to projednáváním bodů z bloku Zákony - první čtení v pořadí navrženém z dnešního grémia. V 18 hodin, tedy po skončení ústních interpelací, bychom pokračovali v projednávání bodů dle schváleného pořadu. Jedná se o bod 79 schváleného pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, proto si jej prosím škrtněte. O tomto se nehlasuje. Nyní už mám několik přihlášek k pořadu schůze. Následují přihlášky pana poslance Igora Hendrycha, Patrika Nachera a Roberta Králíčka.
Nyní bych ho zdůvodnil. Diletantství vlády Petra Fialy vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda kašle na české občany. Diletantská vládní politika v kombinaci s nečinností a posluhováním zahraničním zájmům vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda nezvládla příchod uprchlíků u Ukrajiny. Já si myslím, že je skutečně důležité, abychom tento bod tady zařadili a otevřeli, protože vláda prostě strká hlavu do písku, nekoná a občané České republiky se ocitají v obrovských finančních problémech. Vláda Petra Fialy rovněž usazuje bez vědomí místních samospráv a občanů do různých lokalit skupiny nepřizpůsobivých romských migrantů s maďarskými pasy, kteří přitom nemají nárok na ochranu a pomoc českého státu. Namísto práce pro české občany vláda věnuje většinu energie na pomoc Ukrajincům. Výsledky průzkumu agentury STEM potvrzují přesvědčení veřejnosti o neschopnosti vlády. Vláda ale všechny opoziční návrhy už téměř půl roku zamítá a zároveň sama žádné pozitivní návrhy pro občany nenavrhuje, a to je opravdu zoufalá situace pro všechny občany České republiky. Proto my tady opakovaně navrhujeme body na program schůze, abychom řešili zdražování a abychom pomohli českým občanům. Dosud mohl mít ministr pouze dva politické náměstky. Vládní straníci již prý netrpělivě čekají na tato místa, takže to mohou být dohromady i stovky zbytečných vládních politických kamarádů navíc zaměstnaných na ministerstvech a vše zaplatí občané ze svých daní. Na to lze skutečně říct už pouze jednu věc - demisi! Co na to říct? Rodina je pro SPD na prvním místě, ale podle mého názoru by měl ministr Jurečka místo přemýšlení nad změnami v názvech začít konečně pracovat nad tím, jak rychle a účinně pomáhat rodinám a všem slušným lidem ve finančních problémech v souvislosti se zdražováním.
Děkuji za pozornost.
Koukám, že to má velký úspěch, ještě jsem ani nestačil nic říct. Týká se to zejména Prahy, tomu já rozumím, nicméně my, pražští poslanci, to nemůžeme řešit nijak jinak než změnou zákona. Jinak je to opravdu, nezlobte se na mě, zbytečné zdržování. Čeká se na to, co přijde z Ministerstva pro místní rozvoj, kde se ale tomu věnují stejní úředníci, stejní legislativci, kteří už připravili tento návrh, takže já opravdu nevím, na co se čeká. Děkuju za vaši podporu.
Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Robert Králíček.
Je to novela, která již měla být implementovaná, a myslím si, že je na ní politická shoda. Zase, trvalo by nám to zhruba deset minut a bylo by vhodné ji schválit. Takže bych chtěl požádat předsedy koaličních poslaneckých klubů, aby zvážili tuto věc, která se týká současné vlády. Myslím, že by to byl takový pěkný dárek na odchod pana ředitele Řehky. První je první bod dnes, druhá alternativa je první bod zítra a třetí alternativa je ve čtvrtek v 11 hodin. Je to na deset minut, je to opravdu jenom pouze implementace evropské směrnice.
Je to velmi důležité.
Vůbec mě nepřekvapilo, že jste ve svém projevu zase třikrát zmínil Babiše. Za druhé, říkáte, ať za vámi chodíte a dáváme vám návrhy. Deset minut na to to celá koalice tady shodila ze stolu. Takže i vaši hejtmani - ne vaši, ale hejtmani STANu - prosí, aby se něco řešilo. Takže my tady rozhodujeme o rodinách, které tuto mzdu nemají. Bylo mi odpovězeno dnes na sociálním výboru, ale pan ministr se tím ani netají, že děti od 18 let věku můžou si přivydělat brigádami. Takže ta práce, brigáda - samozřejmě, podporuji to, ale říkám, ty děti už pracují teď. No tak to je úžasné. Kdo se dříve přihlásí! To je asi tak všechno.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vláda nepomáhá a to málo, co dělá, přichází pozdě. Příspěvek je první alespoň nějaká pomoc od vlády. Podpořím ji, ale současně říkám, že je to málo, a hlavně je to pozdě. To, že rodinám pomůžeme v srpnu, tak není záchrana. Všichni platíme nejen na energiích o desítky procent více a to dělá i několik tisíc měsíčně. Proto chceme příspěvek opakovat, a to je logické. Deštník je pro situace, kdy prší, když - obrazně řečeno - voda stoupá, musíme volit jiná opatření, která vám neustále připomínáme, nabízíme. Lidi řeší opravdové problémy. Ostatní státy, které jsou mnohem zadluženější než my, také pomáhají. Naše vláda sedí a vymlouvá se na vysoký dluh. Podceňujete realitu našich občanů a žijete v představě, že jste schopni pomoci kdykoliv, ale z vládní úrovně je nutno dělat smysluplné kroky s výhledem do budoucna a v provázanosti všech rezortů.
Můžu mluvit z osobní zkušenosti, kdy Česká školní inspekce přišla zkontrolovat integraci žáků na základních školách, přišla na výuku anglického jazyka. Seděly tam ukrajinské děti, které česky neuměly vůbec, anglicky velice, velice bídně. Samozřejmě, nakopírovala jim pracovní listy, dala jim k dispozici jednu učebnici. Za mě tedy tím pádem ředitelé budou plnit doslovně ty příkazy, které jsou dané, tak, aby se vyhnuli případným problémům. To znamená, to je takové mé shrnutí a zdůvodnění našeho pozměňovacího návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě.
Bude následovat pan poslanec Berki v obecné rozpravě.
Milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych shrnout pár věcí. To je jedna z věcí.
Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za dodržení času, další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Zajíčková.
Já budu mít jenom opravdu krátkou faktickou poznámku spíš pro kolegy, aby měli větší představu o tom, co se myslí pod distanční výukou, která probíhá na Ukrajině. Ono to neprobíhá tak, jako my jsme byli zvyklí tady v České republice, kdy učitel měl kontakt, interakci, spojení s tou svojí konkrétní danou třídou.
Děkuji pěkně. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem se do obecné rozpravy přihlásit?
Já se pokusím co nejstručněji. Začnu návrhem pana kolegy Vondráka. Pokusím se říct tři důvody, které legislativa Ministerstva školství uvádí v neprospěch přijetí tohoto návrhu. České správní předpisy již dnes umožňují plnit povinnou školní docházku na území České republiky jinými způsoby, a to jak českým občanům, tak cizincům. Druhý důvod, proč nemůžeme jako ministerstvo souhlasit s tímto návrhem, je nenaplnění procesu integrace. Chci vás upozornit, že kapacity až na lokální problémy jsou dostatečné. V základních školách je 153 000 volných míst.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejdříve vás všechny odhlásím. S náhradní kartou 33 hlasuje paní poslankyně Jílková. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vás seznámila s náležitostmi, pro něž už bych požadovala klid, protože přece jenom ohledně programu těch informací bude celá řada. Prosím tedy, abyste přesunuli své rozhovory do předsálí. Ještě jednou, žádám i kolegyně a kolegy v levé části sálu o ztišení, případně se přesuňte do předsálí. Jenom připomínám, že stav legislativní nouze Nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme:
Fenomén růstu cenové hladiny sledujeme nejen v České republice, ale i v okolních státech, je to globální fenomén. Většina inflace je dovezené, takže my nemůžeme vinit vládu, ani tu předcházející, ani tu současnou, z inflace. Takže to nedělejme, buďme spravedliví, ale my se zlobíme na vládu, že s tím nic nedělá, že se schová za Deštník a tvrdí, že tady je nějaký deštník, který je značně děravý, ale lidé ho necítí. Necítí tuto reálnou pomoc. My jsme navrhovali a navrhujeme už několik měsíců snížení DPH. Celá řada zemí k tomu přistoupila, celá řada zemí to udělala, samozřejmě ruku v ruce se zastropováním. Stejně tak samozřejmě tyto ceny, energií, pohonných hmot se nám propisují do všech ostatních cen. Proč nám rostou tak moc potraviny? Určitě naši experti na zemědělství by vyjmenovali další faktory, jako jsou ceny krmiv, ceny různých chemikálií a dalších věcí, ale základem jsou energie a pohonné hmoty. Ale teď se bavím o snížení DPH na energii a na pohonné hmoty. Mohla bych tady jmenovat pomoci dalších států, dovolte mi aspoň pár. Mluvila jsme o Rakousku, nebudu je vyjmenovávat všechny. A jejich pomoc? Mohla bych pokračovat, nechci, abychom tady ztráceli drahocenný čas.
Děkuji a nyní bych prosil dalšího přihlášeného.
Řeknu vám ještě další takovou věc, která se toho týká. Já ji přečtu: "V rámci působnosti mého rezortu budu usilovat o vyjednání co nejpříznivější alokace určené na podporu poskytování sociálních služeb."
A teď vám to nevychází a snažíte se argumentovat tím, že my nepřicházíme za vámi. Máte nějaký kompromisní návrh? Nebo souhlasíte s tím takhle? Tak jako my komunikujeme například s panem ministrem Jurečkou.
Děkuji za dodržení času. Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, a ještě než udělím slovo paní poslankyni Pastuchové, tak zde mám přihlášku paní poslankyně Šafránkové, která vystoupí s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí SPD. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Hned na začátku říkám, že naši poslanci SPD tento návrh podpoří, ale zároveň upozorňuji však na to, že návrh pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky je velmi nekvalitně připraven. Je nesystémový, nespravedlivý a přichází pozdě. Obě námi navrhované změny přinášejí do vládní předlohy spravedlnost, logiku a řád a rovněž usnadní a zlevní administraci a správu tohoto příspěvku včetně procesu žádostí o něj, jejich posuzování a vyřizování. Proto je naprosto logické a jedině správné, aby nárok na tento jednorázový příspěvek na dítě měly právě všechny děti odpovídající tomuto zákonnému vymezení, respektive jejich rodiny, rodiče a zákonní zástupci, pokud splní další podmínky návrhu zákona, například ohledně trvalého bydliště s příslušnými výjimkami. Omezení nároku na příspěvek 18 lety věku dítěte je naprosto nesystémové, nespravedlivé a diskriminační vůči rodinám s nezaopatřenými dětmi do 26 let, a navíc k němu není žádný objektivní důvod. Toto omezení by totiž postihlo mnoho zejména nízkopříjmových rodin a rodičů samoživitelů se studujícími dětmi, včetně středoškolských studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol, jejichž o pár dní starší spolužáci by naopak tento příspěvek obdrželi. I na tomto příkladě je vidět nelogičnost a nesmyslnost vládního návrhu. Jejich aktuální příjmy mohou být tudíž výrazně nižší. Tito rodiče se mohou nacházet v situaci dlouhodobé pracovní neschopnosti, mohou být momentálně zcela bez příjmů. Navíc příjem rodiny je značně relativní pojem, zejména ve vztahu k rozdílným nákladům rodin. Zcela odlišné jsou náklady rodin s jedním dítětem žijící ve vlastním nebo družstevním bytě a náklady rodin s více dětmi, z nichž některé jsou zdravotně postižené a vyžadují nákladnou péči, splácející vysokou hypotéku nebo platící vysoké nájemné ve velkých městech, nehledě na astronomicky rostoucí ceny všech základních životních potřeb a inflaci. Proto navrhuji kritérium výši příjmu rodičů z návrhu zákona zcela vypustit. Obě naše navrhované změny budou rovněž znamenat velmi výrazné snížení administrativní agendy spojené s podáváním žádostí o příspěvek a s jejich vyřizováním, což mimo jiné uleví přetíženým zaměstnancům úřadů práce, kterým tato vláda tento příspěvek opět doslova hodila na hlavu. Ovšem naprosto nejvhodnějším řešením je to, aby nárok na tento příspěvek měly všechny nezaopatřené děti do 26 let věku bez ohledu na příjmy jejich rodičů a bez jakýchkoli složitých a nákladných žádostí.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní zde máme první řádně přihlášenou, a tou je paní poslankyně Jana Pastuchová. Než vám udělím slovo, přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Michaela Šebelová dnes mezi 18.30 a 23.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Nedostatky pozměňovacího návrhu jako takového tady zmiňovat nebudu, rád s nimi kolegy seznámím. Přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo nežádoucí právní nejistotu pro ředitele škol, kteří by nevěděli, zda mohou, nebo nemohou zřídit homogenní třídu. To je jedna z nejzávažnějších výhrad ministerstva. A teď ten rozpor. Bod 2 však zároveň umožňuje řediteli školy zřídit homogenní třídy. Pro zřízení homogenní třídy není nutné splnit žádné podmínky. To je vnitřně v rozporu. Body 1 a 2 tudíž nelze uplatnit současně, protože směřují proti sobě a jsou ve vzájemném rozporu. Je nesmyslné, aby ředitel mohl v uvozovkách zřídit homogenní třídu složenou z cizinců Ukrajinců, nemohl však do ní žádného cizince Ukrajince zařadit. Ani výkladem legislativního textu pozměňovacího návrhu nelze dospět k tomu, jaká právní forma z pozměňovacího návrhu vyplývá.